Pan poslanec Klaus stahuje svoji faktickou poznámku.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, zřejmě se neshodneme. Jsou tady dva proudy, pravděpodobně rozhodne až hlasování - nikoliv dnes, ale při třetím čtení, přesto bych chtěla poprosit, prosím vás, nekontrolujme politické knížky obětí teroru!
Děkuji. Budeme pokračovat vystoupením těch, kteří jsou přihlášeni do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo paní poslankyně Adámková, připraví se pan poslanec Bartoň. Prosím, paní poslankyně. Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vyslechl jsem si, zde bylo přečteno memorandum jisté skupiny proti. To mohu potvrdit, byl jsem dvě funkční období jejím členem. Toto memorandum najdete na internetu, nicméně začíná: My, zástupci českého studentstva, dáváme na paměť, že se hrdě hlásíme k odvaze a činům našich kolegů z roku 1939, které donutily nacistický režim přiznat svou pravou tvář, které navždy vyzdvihují sílu vlastního názoru a svobody a které jsou obsaženy ve významném dni známém po celém světě - v Mezinárodním dni studentstva. Nikdy nezapomeneme na odkaz tohoto dne i na jeho pravý význam. Ani desetiletí jeho zneužívání komunistickým režimem nám nezabrání jej připomínat.
Odkazovalo na křesťanské základy atd., a já jsem se proto rozhodl, že podám pozměňovací návrh v podobném duchu i sám. Odůvodnění je takové, že ve vzdělávání ani v celé školské soustavě by neměla mít místo politika. Mezi hlavními cíli vzdělávání by v zákoně neměly být politické formulace týkající se témat, kde řekněme polovina obyvatel České republiky zaujímá nějaké hodnotové postoje a druhá polovina obyvatelstva postoje opačné. Takovým tématem je bezesporu Evropská unie a její fungování. Takovým způsobem fungovalo školství za režimu nacistického či komunistického a je velmi neblahé jakékoli reminiscence podobné povahy mít v současné legislativě. A kdyby se tam ještě stihla dostat i ta část rozsáhlejší, tak tu bych také podpořil.
I podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Návrh na zamítnutí se hlasuje na začátku třetího čtení. Pokračovat budeme bodem číslo Předložený návrh tedy uvede za navrhovatele pan poslanec Lukáš Bartoň. Pane poslanče, máte slovo.
Druhé čtení zákona o vnitrozemské plavbě, první čtení bylo velice extenzivní. Na základě prvního čtení jsem se pokusil dát dohromady výtky tomuto znění a tyto výtky jsem zpracoval do dvou pozměňovacích návrhů, které jsem předložil garančnímu výboru. Tudíž garanční výbor, hospodářský výbor, po projednání přijal tuto výtku a v pozměňovacím návrhu hospodářského výboru je tam omezen ten, kdo vede plavidlo, a to limitem jednoho promile. Nic to nemění na ostatních právních předpisech, nic to nemění na tom, že stejná věc je řešena trošku jinak v protikuřáku, zákonu, který už tady byl zmiňován v prvním čtení. Stejná věc je, plno dalších věcí je řešeno stále v občanském zákoníku, a to nejvyšší i v trestním zákoníku. Toto jsme taky předložili hospodářskému výboru. Až v podrobné rozpravě řeknu i další pozměňovací návrh, který je spíše legislativně technický.
Já na začátku chci zkonstatovat, že navrhovatelé přišli s novelou zákona se záměrem zrušit pokuty za alkohol a návykové látky pro vůdce malých plavidel. Ten první kompromisní návrh je stanovení určitého limitu, hranice.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Dovolím si též upozornit na další opatření ke snížení administrativní zátěže, neboť se navrhuje zavedení možnosti zřizovat a spravovat datové schránky výlučně elektronicky, například s využitím elektronického občanského průkazu, tedy bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu. Dále jsou v dokumentu zahrnuty zejména úpravy, které směřují k zpřesnění podmínek provádění ověřování kopií a podpisů, přičemž dochází i k souvisejícím změnám u autorizované konverze dokumentů.
Ještě jednou se vám omlouvám, pane ministře, ale ta situace ve sněmovně je taková, že zde nemůžeme pokračovat v jednání. Dámy a pánové, prosím o klid. Pokračujte, pane ministře, máte znovu slovo.
Chápu, že je to velmi technická věc, ale přece jenom musím ten dokument uvést.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesl zpravodajskou zprávu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákony na úseku vnitřní správy. Jedná se o sněmovní tisk 301, jehož navrhovatelem je vláda České republiky. Návrhem zákona se mění vlastně pět zákonů. Nařízení stanoví novou povinnost spočívající v připojování formuláře k vydanému matričnímu dokladu. Jedná se například o rodný, oddací nebo úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a ověřenému výstupu z registru obyvatel, a to na žádost. Dále se upřesňuje stávající postup při nahlášení do matričních knih, sbírek listin a druhopisů matričních knih vedených do 31. prosince 1958 a vyhledávání údajů v nich. Návrh obsahuje také legislativně technické úpravy. Novelou zákona o základních registrech se navrhuje na základě žádosti přikládat formulář k ověřenému výstupu z informačního systému veřejné správy, který je vydán z registru obyvatel a který obsahuje údaj o adrese a místě pobytu. Dále se navrhují změny ve vymezení okruhu subjektů v neziskovém sektoru osvobozených od některých správních poplatků. Tato se jeví jako neefektivní a neúměrně zatěžující žadatele. Další. Dále je to úprava pravidel týkajících se autorizované konverze dokumentů tak, aby neumožňovala obcházet zákaz vidimace. Jedná se zejména o zavedení zákazu konverze některých dokumentů. Rozhodnutí o využití této možnosti se ponechává na rozhodnutí Ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu z důvodu větší operativnosti rozhodování v těchto otázkách. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Kupka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Mám tady s faktickou poznámkou přihlášeného pana zpravodaje, ale předpokládám, že to je omyl. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Pan předseda Stanjura s přednostním právem.
Navíc dojde k podstatnému posílení důvěry občanům, kterým se tak vrátí nutný pocit a zájem, že se podílejí na správě věci veřejných a skutečně o nich sami rozhodují, což by mělo podstatně zvýšit i volební účasti. Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. A myslím si, že právě Ministerstvo vnitra by mělo být to, které by mělo předložit všechny tyto návrhy těch prováděcích zákonů. Já si myslím, že předkladatel pan Okamura se k tomu také vyjádří. A myslím si, že by to zatím mělo být pozastaveno do doby, než tady tyto návrhy budeme mít.
Děkuji, paní poslankyně.
Vážené dámy a pánové. A já bych chtěl navrhnout procedurální návrh, abychom přerušili jednání tohoto tisku do vytvoření prováděcího zákona. Já jsem u těch jednání také byl. Je to komplikované. Je potřeba o tom skutečně jednat, aby to vyhovělo všem politickým stranám, které by tuto úpravy uvítaly. Je to ústavní zákon, proto tady není lhůta. Můžeme se tomu věnovat klidně rok, dva. Já navrhuji, abychom odložili projednávání tohoto tisku do...
On nám přišel přípis od náměstka Mlsny, že Ministerstvo vnitra tady v tom nebude činit žádné kroky, protože tady není politická podpora pro zavedení přímé volby starostů. To znamená, že to odkládáme de facto ad acta.
Ale můžeme hlasovat o procedurálních záležitostech neprodleně. Ale může padnout k vašemu návrhu protinávrh. O tom já mohu nechat hlasovat. Návrh byl zamítnut. Abychom tento bod přerušili do vytvoření prováděcího zákona. Návrh byl přijat.
"Na jednání o přímé volbě starostů skoro nikdo nedorazil. Uvedl, že jednání se konalo na základě úkolu zadaného Poslaneckou sněmovnou. Tím končím svoje přednostní právo.
Můžeme tedy zahájit podrobnou rozpravu. Děkuji paní poslankyni Maříkové.
Já se hlásím ke svému sněmovnímu dokumentu 1868 a zdůvodnil jsem ho v obecné rozpravě.
Nyní paní poslankyně Jana Pastuchová.
Velice krátce k jednotlivým. Tento pozměňovací návrh to lékovému úřadu umožňuje. Další reaguje na sankce spojené s implementací protipadělkové novely.
Děkuji vám za podporu.
Děkuji panu ministrovi. Kdo dál do podrobné rozpravy? Požádám vás o novou registraci. Počet přihlášených je stabilizován. Kdo je proti? Paní ministryně, prosím.
Seznámím vás s další omluvou. Pardon, s přednostním právem pan předseda Stanjura, kterému nyní dávám slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu kolegyně Markéty Pekarové Adamové, který se týká snížení daňové zátěže pracujících rodičů.
Hezký podvečer, dámy a pánové.
Děkuji za slovo. Je to liberalizace prostředí pro domovarníky piva, kterou jsem tady představil v obecné rozpravě.
Nyní tedy pan poslanec Jakub Janda a připraví se pan poslanec Jiří Dolejš.
Dobrý den.
Dovolte i mně, abych se přihlásil k pozměňovacím návrhům, které jsem tady v obecné rozpravě zdůvodňoval.
A nyní pan poslanec Jan Volný a připraví se pan poslanec Jan Čižinský. Děkuji.
Já bych se rád přihlásil ke sněmovnímu dokumentu 1769, jedná se o slevu na děti, je to pozměňovací návrh pana poslance Mariana Jurečky.
Děkuji.
Dostatečně jsme ho oba zdůvodnili v obecné rozpravě.
Děkuji. Děkuji.
Děkuji za slovo.
Promiňte prosím, to byla hrozná rychlost.
Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Případně závěrečná slova? Máte zájem? Nyní tedy, pane ministře, vyzývám vás, pana ministra kultury, abyste se ujal slova.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření pana ministra Hamáčka mi dovolte, abych stručně připomněl návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Účelem tohoto zákona je transponovat směrnici o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru do českého právního řádu. Cílem této směrnice je pak zajištění přístupnějších internetových stránek a mobilních aplikací napříč celou Evropskou unií.
Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 24. schůze dne 22. listopadu. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek dne 23. listopadu. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 1 bylo přihlášeno 125 poslanců a poslankyň, pro 115, proti nikdo.
Nenapadám hlasování. Už to řeším s IT nebo techniky.
Já děkuji za informaci. Já vám děkuji. To byly omluvenky. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 24. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Dále se jedná o bod 144 z návrhu pořadu, což jsou změny složení orgánů Poslanecké sněmovny. A dále se navrhuje zařadit nový bod do návrhu pořadu 24. schůze - Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému, a to do bloku Zprávy, návrhy a další. To je z mé strany vše. A nyní prosím paní poslankyně a páni poslanci, abyste se vyjádřili k návrhu pořadu i vy. Mám zde několik písemných přihlášek, s nimiž se vyrovnám v pořadí, v jakém byly doručeny, pokud zde není někdo s přednostním právem. A poprosím už o klid. Budeme skutečně jednat v tuto chvíli.
Členové vlády, paní a pánové, já budu stručný.
Já také děkuji. Snad jsem si to stihl zaznamenat. V tom případě nyní k písemným přihláškám, tak jak byly doručeny.
Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Bohužel byl předtím předřazen bod o restitucích, o zdanění církevních restitucí, a na projednání tohoto bodu se nedostalo. Proto bych rád znovu navrhl jeho pevné zařazení.
Tato problematika je i pro daňové poradce poměrně hodně složitá.
Také děkuji. Zagonguji, abychom sezvali kolegy z předsálí. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a byl přijat. Tím jsme se vyrovnali s tímto bodem.
Ambicí novely naopak není v žádném případě jakékoli rozpouštění prostředků, stejně jako jí není cíl získat pro vládu či Ministerstvo financí žádný nový zdroj příjmů ani žádná jiná z podobných fám, naopak, zatímco při zachování současného stavu by ministr financí a vláda měli neomezenou možnost zcela mimo rámec Poslaneckou sněmovnou schváleného státního rozpočtu přesouvat finanční prostředky na celou řadu různých priorit, ať už bytových potřeb, průmyslových zón, nebo dopravy. Dovolím si tedy nyní uvést tento návrh v nezbytně nutné šíři souvislostí a věřím, že se mi tím podaří osvětlit, proč je tato novela potřebná. Chceme novelizovat zákon, kterým byl od 1. ledna 2006 zrušen Fond národního majetku České republiky a jeho činnost převzalo Ministerstvo financí. Zde byl pro správu majetku a financování závazků zřízen zvláštní účet a zvláštní evidence, které jsou vedeny odděleně od státního rozpočtu, s cílem, aby výnosy z privatizovaného majetku sloužily k úhradě právě těch závazků státu, které s privatizací souvisely. Tím je myšlena zejména likvidace ekologických škod, k níž se stát před privatizací zavázal. Od samotného počátku však zákon připouštěl také použití na jiné neprivatizační účely. A byly to právě tyto jiné neprivatizační účely, které se postupem času staly hlavními výdajovými tituly hrazenými z tohoto zvláštního účtu, a navíc se k nim postupně dílčími novelami zákona přidávaly další a další. Z privatizačních zdrojů tak byly často hrazeny četné vládní projekty. Od roku 2012 byla uzákoněna možnost převádět prostředky z výnosů privatizace do státního rozpočtu. Často se v této souvislosti uvádí, že tyto prostředky měly sloužit na krytí schodku důchodového účtu. Je potřeba si ale uvědomit, že ve chvíli, kdy jsou prostředky převedeny do rozpočtu, stávají se příjmy státního rozpočtu a jsou k nerozeznání od jiných příjmů rozpočtu - typicky daní. Jednotlivé příjmy státního rozpočtu, jak všichni víme, nemají mašličky. Technická podmínka, která v roce 2018 nenastala, protože se důchodový systém po mnoha letech ocitl v přebytku.
Dobrý den, pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové.
Já také děkuji. Vyrovnáme se s tím tedy dvěma hlasováními. Takže prosím paní poslankyni.
Dovoluji si navrhnout pevné zařazení bodu, který je jako sněmovní dokument 1778, a je to návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. A také by mě velice záleželo na tom, abychom odpovědně vyhodnotili slabá místa správy naší země v této oblasti a jako Poslanecká sněmovna s naší kontrolní rolí, ale i s naší odpovědností každého z nás navrhli taková opatření, která budou eliminovat, která sníží ta rizika, kterým jsme vystaveni. Ráda bych vás upozornila i na to, co se již psalo - Roku 2016 došlo k růstu intenzity a agresivity vlivových operací a nárůstu činnosti čínské špionáže na území České republiky a proti českým zájmům a bezpečnosti. Jestli vás to neznepokojuje, mě to znepokojuje. Proto je velice důležité, aby k tomu vznikla právě tato vyšetřovací komise. Jistě i vy chcete, aby u nás volby probíhaly férově. Věřím, že i vy chcete, aby naše instituce nebyly pod neustálými kybernetickými útoky. Na tom by nám všem mělo záležet. A právě proto si myslím, že bychom se těmito otázkami zabývat měli. Jsem přesvědčena, že se můžeme inspirovat i zeměmi, které se tomuto více věnují. Jsou země, kde již byly zřízeny vyšetřovací komise. Myslím si, že bychom tyto hrozby rozhodně neměli podceňovat.
Nejedná se tedy vždy o odměnu hrazenou ze strany státu.